Opravdu je zde velká odpovědnost jednotlivých výzkumných organizací v tom, aby podporovaly opravdu ty nejlepší, zejména mladé vědce, a aby se chovaly velmi zodpovědně i ve své personální politice. Co řešíme s Radou vlády, je to, že hledáme další nástroje na posílení slaďování profesního a rodinného života, podporu mobility, návratové politiky, protože i v těchto oblastech ještě máme velký prostor pro zlepšení. Jsem velice ráda, a děkuji panu ministrovi, že jsem mohla být spolugestorem novely vysokoškolského zákona, který by měl zvýšit nejenom úroveň stipendií, ale i úroveň práce s doktorandy. Současně jednáme i s Ministerstvem práce a sociálních věcí o tom, aby pozice doktorandů, a zejména tedy doktorandek, se zlepšila i v tom, aby jim byly přiznávány příspěvky v mateřství, protože v tomto jsou naše doktorandky hendikepovány, případně aby jim byla uznávána, pokud řádně dokončí doktorandské studium, tato doba alespoň částečně jako pracovní praxe, když například nastoupí do práce ve státní správě. Hovoříme i o snížení administrativní zátěže. Říkala jsem, že chceme, aby zákon umožňoval i rychlou reakci v krizových situacích, vyšší vyhodnocování nástrojů podpory vědy, výzkumu, ale i jejich dopadu. My musíme jednotlivé programy, ne projekty, ale jednotlivé programy po jejich ukončení, jejich dopady lépe vyhodnocovat, abychom měli jistotu, jaká je efektivita vynakládaných prostředků a jaké jsou skutečné dopady v těch jednotlivých oblastech. Stejně tak musíme více prověřit a vyhodnotit efektivitu vynakládaných prostředků na aplikovaný výzkum. Nový zákon bude řešit i otázku etiky ve vědě a ochranu bezpečnostních zájmů státu při vědě a výzkumu, Chtěla bych uvést, že otázka strategické autonomie je jednou z velkých výzev nejenom pro Českou republiku, ale i pro celou Evropskou unii. Opravdu je potřeba velmi zvažovat ty kritické oblasti, kde musí být vybudovány kapacity na evropském kontinentu, případně ve spolupráci s blízkými spojenci. Za priority, jak již jsem zmínila, považuji i do budoucna podporu excelence, podporu lidských zdrojů ve vědě a transfer technologií.
Děkuji, paní ministryně, a máme zde v tuto chvíli dvě faktické poznámky.
Já mám několik poznámek. Asi by bylo rozumné to narovnat.
Nyní ještě jednou požádám o ztišení a přikročíme k hlasování. Dubský Tomáš. Fridrich Stanislav: Omluven. Prosím vás o ztišení, kolegyně a kolegové.
Ale nesedíme s rukama v klíně. Pro postižené chovy se připravuje finanční kompenzace vzniklých ztrát tak, aby produkce vajec mohla být co nejrychleji obnovena v původním rozsahu. Ve spolupráci s Ministerstvem financí je připraven kompenzační balíček, který nutně potřebují naši producenti vajec. Aktivní a naprosto transparentní v této problematice jsme i vůči našim zahraničním obchodním partnerům. Náš zcela otevřený přístup a informování o stavu a přijatých opatřeních se promítá i do mezinárodní reputace České republiky. Jenom dvě země, a to je Singapur a Hongkong, uplatnily restriktivní opatření vůči našim importům do těchto dvou destinací. V případě ostatních exportních destinací je náš systém veterinárního dohledu zárukou bezpečnosti a garance pro export našich produktů a zvířat. Dámy a pánové, mohl bych pokračovat hodiny, ale nechci. Opakovaný pokus o vyslovení nedůvěry naší vládě je divadlo se zbytečnou ztrátou času, neboť jako vláda máme důvěru všech našich poslanců. My to víme, vy to víte. A přesto neváháte ztrácet čas řečněním a tváříte se, že to je jen váš boj za lidi. Je to jen zoufalá snaha udržet šanci na prezidentský mandát Andreje Babiše. Sdílím zděšení některých politických komentátorů a politologů z projevu poslance Andreje Babiše po prvním kole prezidentských voleb. Ano, tam jsme viděli tu ubohou strategii. A co bychom z toho mohli použít? Já jsem ze slušné rodiny a chovám úctu k ostatním, ale takové zvyky nehodlám přejímat. Děkuji vám za pozornost a přeji vám i České republice jednotu, prosperitu a úspěch do dalšího období.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane ministře. Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec David Pražák, potom paní poslankyně Margita Balaštíková a potom pan poslanec Josef Kott.
Já jsem rád, že došlo na zemědělství. Ale já bych se chtěl věnovat věcem, které tam dneska padly, nebo které dneska padly hned na začátku. Vláda plní, co slíbila. Protože hromada českých občanů jezdila právě kvůli tomu, že Polsko mělo nižší cenu potravin a mělo i nulovou DPH, jezdila nakupovat do Polska. To je jedna věc. A druhá věc. Víte sám, že to nedopadlo. Ale i dnes všichni vidíme, kam se ty ceny dostaly. Chtěli jsme, aby se dostalo zemědělství do kritické infrastruktury státu, kdyby náhodou došlo k tomu, že by byl problém s naftou. Aha, to bylo rychlý.
Přihlaste se případně s další faktickou poznámkou. Nyní paní poslankyně Margita Balaštíková a připraví se pan poslanec Josef Kott. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Josef Kott a připraví se pan poslanec Jiří Strýček.
Precizní zemědělství. A věřte mi, že vím, o čem mluvím. Mluvil jste tady o spotřebě hnojiv a chemických prostředků, že se vsadíte, že nebude vyšší. Obrovské vstupy a nikde není napsáno, jak budou realizovat svoji produkci.
Takže nelze spojovat jakoby hnutí ANO kromě té obecné odpovědnosti pana premiéra s rezortem Ministerstva vnitra. Ten KRIT je krizový intervenční tým, už to tady moji kolegové také zmiňovali. Máme čtyři základní pověření." Teď jsou tady vyjmenovaná ta pověření, dejme tomu, ale mě zaujala věta, kterou je třeba, aby si opravdu člověk poslechl. Oni vydávají, prostě mají takový nápis, kde se jmenuje "připravil Krizový intervenční tým Ministerstva vnitra", mají takovou pěknou nějakou orlici, která je v nějakém kroužku, a tady vidíte jeden materiál: Nárůst nelegální migrace. Další materiál: Radikalizace společnosti s antisystémovými demonstracemi. Válka, energetická krize, nárůst nelegální migrace, radikalizace pracovníků státní a veřejné správy. - Je tady takový člověk, který si drží hlavu v dlaních, pravděpodobně asi, jak podléhá nějakým těm narativům a je radikalizován. Lidé jsou znejistěni krajně a bojí se své budoucnosti. Potom je tady další materiál - Riziko poškození jaderné elektrárny Záporoží. Takže nevím, jestli tady někdo nestraší. Takže zase vytváření strachu, vytváření anebo případně konec nouzového stavu. A co na to vnitro říká, což je strašně důležité: "Úředníci navrhuji několik základních opatření." "Na prvním místě je třeba sbírat anonymní sběr dat o náladách mezi zaměstnanci státní a veřejné správy." To je teda fantastické. A bude pravděpodobně sepisovat nějaké informace o náladě pana plukovníka Langa. Tak to teda opravdu je super. "Anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě. To jsou úžasné věty. Takže výborné, takže to je KRIT. A tak dále, a tak dále. Ale pod ním, těsně pod ním prostě se děly tyto věci. Prostě pan ministr vnitra Rakušan to vymlčel, vydržel to. To mě teda šokovalo. Pan Gazdík měl také šifrovaný telefon.
Nechceme, aby se jednoduše rozptýlily ve státním rozpočtu. Podobně se musíme podívat na další dědictví komunistického režimu a to jsou meliorace. Je to s podivem, ale stále to funguje. A my musíme tyto meliorační sítě znovu zmapovat, zjistit jejich funkčnost a tam, kde vážně poškozují půdu, proti nim účinně zakročit. Jinak vydáváme z jedné ruky peníze na zadržování vody v krajině, a přitom z druhé ruky nám utíká voda a my jen nečinně přihlížíme. A zde připouštím, že musíme ještě přidat. Musíme vyřešit historické právní problémy, které jsou často s těmito brownfieldy spojeny. Tyto problémy nám totiž mnohdy znemožňují využít tyto lokality, které jsou jinak vhodné pro zamýšlenou činnost. Chci věřit, že naši vnuci už pojem brownfield budou znát jen z historických pramenů. Náš rezort dále podporuje i potravinové banky, které se výrazně loni zapojily do pomoci těm nejpotřebnějším a nejohroženějším. V loňském roce byla vyplacena podpora v objemu téměř 100 milionů korun, z toho 89 milionů korun na provozní náklady a cirka 11 milionů korun na investice. Co to znamená? V prvé řadě podporujeme další pilíř nefinanční sociální podpory. V druhé řadě pomáháme v maximálním zužitkování vyrobených potravin. Ty, u kterých se blíží konec upotřebitelnosti, jsou předávány do potravinových bank a nekončí tak v odpadu. Významným způsobem jsme tak zvýšili ochranu slabších subjektů na trhu, které se tak snadno nebudou stávat terčem špinavých praktik velkých kolosů. Naším cílem je nastavit podmínky tak, aby chování na trhu bylo férové a nedocházelo na něm k nekalým praktikám. Ty totiž vždy nakonec odnáší zákazník. Proto jsme nastavili pravidla tak, aby byl obchodní vztah v celém potravinovém řetězci transparentní. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní může konečně kontrolovat celý řetězec od zemědělce přes potravináře až po obchod. A nyní prosím obraťme svou pozornost k životadárné tekutině, a to je voda. Vodní hospodářství je tradičně jedním z pilířů našeho rezortu a s postupující dobou nabývá na důležitosti. Dlouhodobě podporujeme revitalizaci rybníků, výstavbu malých vodních nádrží, dobudování vodovodů, kanalizací, čističek odpadních vod, ale v souladu s dlouhodobými koncepcemi připravujeme i výstavbu velkých vodních nádrží. Nejdále jsme nyní v přípravě vodního díla Vlachovice na Zlínsku, na které okolní obce již několik desetiletí toužebně čekají. Probíhají výkupy potřebných pozemků, předprojektová příprava a související práce. Maximální množství materiálu tak bude na stavbu tohoto vodního díla přiváženo po železnici. Dalšími nádržemi v přípravě jsou vodní díla Skalička na Bečvě, Senomaty a Šanov na Rakovnicku a vodní nádrž Kryry na Lounsku, tedy nádrže v jedné z nejsušších oblastí naší země. Lesní hospodářství se stále potýká s následky kůrovcové kalamity, která na další desítky let změnila ráz naší krajiny. Jemnou útěchou je, že kůrovcová kalamita zvolna ustupuje a jednotlivým majitelům lesních porostů v čele se státním podnikem Lesy České republiky se daří přes různé problémy obnova vykácených porostů. Samozřejmě využíváme této příležitosti a namísto původních smrkových monokultur či porostů s převahou smrku ztepilého nyní vysazujeme mnohem pestřejší skladbu stromů tak, abychom se vrátili ke správné lesnické praxi a zejména nové porosty učinili odolnější vůči takovým pohromám, jako je například invaze zmíněného lýkožrouta smrkového. Dnes nám k tomu pomáhá i prudký růst výkupní ceny jednotlivých sortimentů dřeva, které jak státnímu podniku, tak i obecním i soukromým vlastníkům finančně konečně pomáhá pokrýt ohromné náklady spojené s obnovou porostů. Je však třeba mít na paměti, že situace vlastníků lesů je značně obtížná. Proto mohu konstatovat, že se nám výrazně zadařilo v obnově porostů. Opět převažovala plocha zalesněná listnatými dřevinami, a to za výrazné podpory Ministerstva zemědělství. Za našeho předsednictví v Radě EU se podařilo dosáhnout politické dohody o prevenci odlesňování. Rada Evropské unie pod naším vedením, Evropský parlament a Evropská komise se dohodly na znění nařízení, které má zajistit, že při výrobě produktů získávaných z kávy, kakaa, palmového oleje, sóji, hovězího masa, dřeva a kaučuku nebude docházet k odlesňování nebo znehodnocování lesů. Dále reflektujeme energetickou krizi.
Děkuji za něco mezi faktickou a žertem. A nyní prosím - pan poslanec Foldyna.
Děkuji. Teď nevím vůbec, jak se to teď má dělat, abych to řekl, abych se vás nějak nedotkl. Vy tady argumentujete neustále Maďarskem. Kdo určuje, co je a co není pravda? Nedávno se říkalo, že v Maďarsku není žádný benzin ani nafta. Já jsem projel celé Maďarsko ze srbských hranic až po slovenské a na dálnici všude nafta byla i benzin. Žádné takovéhle... Kdo určuje? Sorosovské nadace to určují, kdo má pravdu, nemá pravdu? Co je to? Vy se neustále navážíte do Maďarska a do Orbána - a na čem stavíte to, co je a co není pravda? Prostě tady běží oboustranná dezinformační a informační kampaň a tu lze porazit jedině pravdou. A já bych se vás chtěl zeptat, kdo vám řekl, že v tom Maďarsku lžou?
Vážená paní předsedající, milé poslankyně, ctihodní poslanci, jen krátce na úvod: kdo si počká, ten se dočká. Je tomu zhruba rok, co jsem stál u tohoto pultíku, abych vám řekl, čemu se plánuji ve funkci ministra zemědělství věnovat. Od té doby musel čelit rezort mnoha výzvám v rámci potravinářství, zemědělské produkce, vodního hospodářství, lesního hospodářství a podobně, o kterých blíže pohovořím později. Té vládě, jejímž jsem členem. Té vládě, která byla v důsledku rozhodnutí předchozí vlády postavena před velmi složitou situaci. Té vládě, která aktuálně řeší jednu z nejhorších inflací v historii Česka a která musí každodenně hledat řešení, jak pomoci nejpotřebnějším. A právě tato vláda bude muset nyní odložit řešení problémů našich občanů a vypořádat se s tímto návrhem opozice, který přišel shodou okolností v mezivolební době pro volbu nové hlavy státu, kam se přihlásil i lídr opozice. Na úvod si dovolím ještě jednou připomenout, že jako vláda jsme tuto zemi přebírali ve stavu obrovského růstu zadlužení státu, digitalizace byla prováděna letargicky, správa věcí veřejných byla zanedbaná, populismus byl povýšen z politického směru na hnutí až téměř na sektářskou víru. Ano, v takovém stavu jsme převzali vedení této země po době, kdy vládl zde nepřítomný poslanec pan Andrej Babiš. Při přípravě dnešního vystoupení jsem se díval do podkladů, které jsem měl před rokem k dispozici. Bylo to jako číst historické knihy. Všude energetická krize a z toho pramenící inflace. Jak se nám ten svět změnil. Některé priority byly upozaděny, jiné, nové se však objevily. Tak to prostě v životě chodí. Ano, máme zde výrazné zdražení mléčných výrobků, mouky, pečiva, trochu méně zdražení se projevuje u masa, ale jako kapitola všeobecně jsou potraviny v čele žebříčku rostoucích cen. Radost mi to vůbec nedělá. Nezapomeňme však, že zde máme jiného rekordmana v růstu cen, a to je zemní plyn, potažmo elektrickou energii, kde máme, nebo jsme v průběhu loňského roku měli násobky předloňských cen, a příchod tohoto roku za pomoci příznivějšího počasí znamená prudký pokles spotových cen energií. Trh pomalu opouští panika, která zde byla a která prokazatelně šroubovala cenu energií nahoru. To se postupně začne promítat do poklesu cen potravin. Naše vláda ceny energií pro podniky i domácnosti zastropovala. Každý potravinář i zemědělec tak nyní ví, s čím může počítat, a to po velkou část loňského roku nešlo. Podobný vývoj čekám i u cen zemědělských komodit a potravin. Držme si palce, ať to pokračuje i nadále. Dnes nás ona panická přirážka opouští, protože vidíme, že přes veškerou snahu zahnat Evropu do kouta se to Putinovi nepodařilo a zjevně nepodaří. My si dokážeme poradit i bez jeho plynu a situace se začíná zklidňovat. Ukazuje se, že naše reakce byla správná. V panice jsme zachovali chladnou hlavu, pomohli jsme potřebným adresnou sociální pomocí a se zásadními kroky jsme počkali na dobu, kdy se situace zklidní. Tímto postupem jsme odvrátili nedozírné následky zbrklé reakce. A nyní pojďme ke konkrétním bodům našeho programového prohlášení. Slíbili jsme, že zvýhodníme ekologicky hospodařící zemědělce a menší firmy. A není to jen o této velké systémové změně. Činíme řadu dalších, menších kroků. Vytváříme podmínky pro menší farmy, ale nejen pro ně, aby preferovaly ekologický způsob výroby a tento se jim i finančně vyplácel.
V tomto volebním období zažíváme brutální chování koalice k opozici, nulovou komunikaci a despekt k návrhům, které jako opozice přinášíme. Přitom právě ty můžou také přispět a prospět celé zemi a třeba jako jeden z nich ochránit naše děti. Příkladem za všechny je právě nedávno schválená novela zákona o návykových látkách. V polovině loňského roku jsme se skupinou poslanců a mých kolegů z hnutí ANO připravili původní návrh, který tuto problematiku řešil. Ten tehdy odmítl ministr Válek s tím, že rezort zdravotnictví připraví návrh lepší. Tehdy vláda k celému tomu tisku vyjádřila neutrální stanovisko. A co se od té doby stalo, vážení přátelé? Třikrát během půl roku jsem vás tady z toho místa prosil, doslova prosil, abychom ochránili děti a tento návrh projednali. Nakonec si pětikoaliční poslanci náš původní návrh osvojili, změnili hlavičku a nějaké drobnosti a najednou projednání tohoto návrhu, a dokonce ve zrychleném projednání, nic nebránilo. Takhle pracuje naše vláda, takhle pracuje koalice? Místo věcné diskuse a hledání společných řešení se tady začalo vykrádat. Škoda, že se na to nevztahuje autorský zákon. To by bylo řízení jedno za druhým. Proto si říkám, k čemu je vlastně tato vláda, když jenom opisuje? Podle mého k ničemu. Vaše kroky k opětovnému pokřivení trhu, a to v oblasti gastronomie a ubytovacích služeb a dobrovolného vzdání se části příjmů do státní pokladny, jen podtrhly to, jak to s republikou myslíte. Pod heslem "chceme zpátky český Klondike" jste zamázli elektronickou evidenci tržeb. Jeho likvidací jste vlastně střelili stát do kolena. Ale jak pozoruji vaše vládnutí, tak je to zřejmě cíl. Chaos, nekompetence, skrývání se za prázdné proklamace, arogance a pohrdání vším a hlavně občany. Tohle heslo tady slyšíme velmi často, slyšíme, jak se obrovsky daří. Ještě pořád ale máme v živé paměti čurbes s datovými schránkami. Nakonec ne všichni, jenom ti, co chtějí. Vlastně ne, jenom podnikatelé, nebo nakonec ne, jenom firmy... Teď teprve se hledají, ještě je nemám. Ještě v pohodě se daly tyto výdaje doplnit do připravovaného rozpočtu, kdyby je tam ovšem někdo doplnil, že? O té částce se vědělo. A kdo by je tam měl doplnit? Nebo se toto zvýšení nákladů na chod státu prostě koalici nehodilo, a tak to chtěla takhle ubastlit, aby si toho nikdo nevšiml? To už není o práci vlády jako řádného hospodáře, ale doslova o punkovém večírku ve velkém stylu. O zdravotnictví a aktuálním nedostatku lékařů už mluvit nebudu, ale pana ministra Válka na jednu věc upozornit musím.